Protože neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. A konečně se dostáváme k veselejším věcem a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, jsem ráda, že před vámi zde stojím při druhém čtení novely zákona o pohřebnictví.
Já vám děkuji. Nyní požádám pana poslance Laudáta o přednesení usnesení hospodářského výboru.
Za přítomnosti paní ministryně jsme se velmi často shodli s garančním výborem. Nebudu to tady číst, je to poměrně rozsáhlý materiál, deset stránek.
Než otevřu obecnou rozpravu, přečtu omluvy. A já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji devět přihlášených. Jako první vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Karel Rais a další. Prosím.
On ten pozměňovací návrh, který pak načtu v podrobné rozpravě, a nechci ho číst celý, protože on je opravdu dlouhý, nicméně týká se de facto sítí. Řekl bych, že v případě těch sítí je to ještě významnější část našeho průmyslu, a rozhodně si myslím, že stojí za to zvýšit právní jistotu těch, kteří se vlastně těm sítím věnují, kteří je provozují a kteří je spravují. Jedná se o možnosti vyvlastnění věcného břemene, které sice dneska už v jiných zákonech je, ale ten můj návrh tady dává výrazně vyšší právní jistotu. Moc bych vás poprosil, abyste tomu věnovali pozornost. Děkuji.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy změnu i naší komise, která se činností tohoto Finančního analytického útvaru zabývá. Pokračovat budeme bodem číslo Ta už je také u stolku. Prosím, paní ministryně, máte slovo. A jistě je důležité, abychom ji vnímali. Děkuji.
Jedná se o kariérní řád učitelů. Jak všichni víte, kariérní řád učitelů je dlouhodobě očekávaným dokumentem a chybějící profesní podpora učitelů je bolem, který trápí naše školství. Já děkuji za projednání ve školském výboru i v podvýborech. Chtěla bych také informovat Poslaneckou sněmovnu, že školský výbor se sešel na společném zasedání se školským výborem Senátu, aby společně poslanci a senátoři diskutovali o budoucí profesní podpoře učitelů. Chtěla bych samozřejmě za toto projednání poděkovat, stejně jako za účast poslanců na kulatých stolech s učiteli v regionech, které poslanci spolu se mnou podnikli. Co se týká kariérního řádu učitelů, nebudu znovu opakovat to, co bylo už předneseno v prvním čtení. Klíčová je profesní podpora, organizace, systém profesní podpory a její nárokovost na všech školách na území České republiky pro naše učitele. Kariérní řád, tak jak byl diskutován ve školském výboru, se inspiroval tím, co už v praxi funguje. A oceňuji snahu poslanců, protože já jsem byla vedena stejnou snahou při předkladu a podporuji jakýkoli krok, který půjde tímto směrem, snížit možnou byrokratickou zátěž spojenou s kariérním řádem učitelů. Současně bych chtěla říct, že byla velká shoda na podpoře zahrnutí sociálního pedagoga mezi rodinu pedagogů, a jsem ráda, že také toto je podporováno jednotlivými poslanci a senátory obou školských výborů Parlamentu. Velká diskuse se vedla o tom, zda pustit, nebo nepustit mezi učitele také neučitele a podpořit tak počty učitelů, které jsou zejména na prvních stupních základních škol v tuto chvíli v regionech, jako je Praha nebo Středočeský kraj, nedostatečné. Stejně tak více jak 60 % absolventů pedagogických fakult nenastupuje do škol, nestává se učiteli. Toto je náš problém, toto je věc, kterou musíme vyřešit a kterou musíme změnit. Tohle není náš problém. Problém je chybějící ohodnocení, špatná profesní podpora a to, jaké podmínky v minulosti učitelé pro svou práci měli. Pojďme to prosím změnit. Na druhé straně chci říct, že podporuji snahu poslanců a senátorů učinit učitelskou profesi prostupnou směrem k odborníkům z praxe. Poslanecká sněmovna podpořila i v rámci vysokoškolského vzdělávání systémem zvlášť významných odborníků, mimořádných profesorů - všichni si na tuto debatu jistě vzpomenete. Na závěr bych chtěla říct, že je velkou škodou, že kariérní řád učitelů nebyl schválen už před deseti lety. A tato cesta byla vtělena do společného komplexního pozměňovacího návrhu, který schválil školský výbor a byl takto blokově školským výborem hlasován. Ještě jednou bych chtěla v tuto chvíli poděkovat všem poslancům a senátorům za jejich dosavadní práci na kariérním řádu učitelů. Myslím si, že se nám daří kariérní řád posouvat správným směrem. Usilujeme zjednodušeně řečeno o co nejvyšší profesní podporu a o co nejméně papírů. Chceme více času pro děti, méně papírů v našich školách.
Čili vzhledem k tomu, že občanský zákoník přesně tyto stavby nezmiňuje - různé náhony, vodoteče, meliorační strouhy atd. - tak soudní rozhodnutí, která potom musí určovat, jaký je majetkový vztah, určují, že ta stavba je součástí pozemku.
Připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Dále mám připraveny ještě další pozměňovací návrhy. Děkuji.
Asi všichni máme zájem na tom, aby stavební zákon věci nezpomaloval. Ale je to v tuhle chvíli akademická debata. Uvidíme, jaké pozměňovací návrhy nakonec projdou a jak dopadne zákon ve třetím čtení. Je nutné reagovat zejména na ten přijatý vládní návrh zákona o vlivu staveb na životní prostředí, který výstavbu v České republice z mého pohledu jednoznačně komplikuje, a Česká republika v tuhle chvíli vlastně nestaví. Když se podíváte na čísla využívání evropských peněz a podobně, tak jsme na tom opravdu velmi špatně.
Minulý týden jsme byli svědky toho, že došlo k tragické události, spáchání sebevraždy člověka odsouzeného za posouzený útok na veřejného činitele, tedy exekutora. Já bych si vám dovolil zdůvodnit, proč to navrhuji, proč tady vnímáme takové paradoxy.
Já vám samozřejmě dám čas navíc v tom pětiminutovém limitu.
Celou dobu byl obviněný ve vyšetřovací vazbě. Jaroslav Janota, který minulý týden spáchal sebevraždu před nástupem do výkonu trestu v podstatě za stejný delikt, ale nikoho při něm nezranil, byl vyšetřován na svobodě a byl odsouzen k dvanácti letům nepodmíněně. Svůj život ukončil minulý týden sebevraždou. A nevím, jestli jste četli jeho blog, kde popisoval okolnosti. Samozřejmě, není možno ty okolnosti brát jako bernou minci, ale je to výpověď člověka, který se evidentně nemohl smířit s tím, jaký byl verdikt soudu. Uvedu jiný případ. Machinace s exekucemi. Rok 2014 - cituji z médií: Tvrdé kritice podrobil rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a jako příliš mírný trest označil udělení pokuty ve výši 75 tis. korun v případu soudního exekutora a jeho bratra tehdy první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. V České televizi uvedl, že v tomto a podobných případech došlo ke zneužití pravomoci exekutora, která mu je státem svěřena. Takový exekutor by měl skončit, řekl Robert Pelikán, s tím, že kárný senát Nejvyššího správního soudu by se měl zamyslet nad tím, jak a kam chce vést justiční systém. V této souvislosti vyslovil také pochybnosti o soudcovské samosprávě. Stručný popis kauzy. Exekutor připustil, aby draženou nemovitost získala firma, jejímž byl sám jediným vlastníkem a jednatelem jeho bratr. Firma byla právnickou osobou. A případ z nedávné doby. Týká se aktuálně předsedkyně Exekutorské komory. Obdobný případ, kdy byla vydražena nemovitost. Jednatelem firmy, která ji vydražila, byl její manžel, ale většinovým vlastníkem byla přímo sama exekutorka. Rozhodnutí dnes už ministra Pelikána je, že této exekutorce udělil důraznou výtku. Obrovský posun v názoru pana ministra. Nejdříve výrazně nesouhlasil s mírným trestem, a já se domnívám, že s daleko závažnějším přečinem navrhuje mírnější trest. Na těch dvou kauzách vidíme, že se dějí při výkonu exekucí nepravosti.
Já nemohu než zareagovat na pana poslance Okamuru vaším prostřednictvím. Pane poslanče, já nechápu vaše myšlenkové pochody. Je to hnus, co jste tady řekl!
Nyní budeme pokračovat vystoupením pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu tak dlouhý, nevyužiji celý čas. Takže já bych vás chtěl požádat o pevné zařazení tohoto bodu na dnes po již pevně zařazených bodech.

A co je podstatné, nebyli seznamováni s tím, co my jsme navrhli, co chceme schválit, ale nabírali jsme od nich informace o tom, co se jim nelíbí, co z praxe by se mohlo změnit.

Děkuji paní zpravodajce Vlastě Bohdalové za její vystoupení. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám velké množství přihlášek.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, myslím, že dnešní den je skutečně významný pro regionální školství, protože se dostává na pořad jednání otázka kariérního řádu, což jak už bylo několikrát řečeno, byla poměrně klopotná cesta několika ministrů, kteří se pokoušeli kariérní řád prosadit. Zazněla tady slova chvály na kariérní řád. Vidím problém především tohoto kariérního řádu v tom, že třístupňový model bude znamenat, že většina učitelů, ta stotisícová armáda, se ocitne ve druhém stupni, což nepochybně bude v budoucnosti vyžadovat, aby došlo k diferenciaci ještě další úrovně učitelů podle jejich kvalifikace a zkušenosti. Na druhou stranu chápu, že je obtížné v prvním a v jednom kroku zavést více stupňů, protože administrativně by to naše školy pravděpodobně nezvládly. To všechno je fakt. Je to věc, kterou jsem se nechala inspirovat jednak ze zkušeností v zahraničí a jednak také vysokoškolským zákonem, který má v sobě zakomponovaný institut takzvaného sabatiklu. Můj návrh směřuje na střední generaci učitelů. Inspirace přišla také ze zahraničí. V Polsku má učitel zaměstnaný na plný úvazek právo na placené volno spojené s profesním rozvojem. Detailní podmínky volna stanoví svým nařízením Ministerstvo školství.
Hezké odpoledne dámy a pánové.
Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Než vám udělím slovo, tak požádám ctěnou sněmovnu o ztišení! Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Úvodem konstatuji, že prosadit a schválit novelu stavebního zákona je jedna z hlavních priorit vlády České republiky. Všemi třemi výbory návrh novely stavebního zákona úspěšně prošel. Na těchto jednáních byly projednány a následně i hlasovány všechny pozměňovací návrhy, které uplatnili členové těchto výborů. K jednotlivým uplatněným pozměňovacím návrhům zaujalo Ministerstvo pro místní rozvoj svůj postoj a vyslovilo -
Já se omlouvám, paní ministryně.
K jednotlivým pozměňovacím návrhům zaujalo Ministerstvo pro místní rozvoj svůj postoj a vyslovili jsme náš názor. Nicméně v případě nesouhlasu jsme následně velmi podrobně odůvodňovali náš nesouhlas. Tady bych samozřejmě nemohla opomenout spolupředkladatele, což je Ministerstvo životního prostředí. Co se týká konkrétně toho deštníku, té střechy nad celým stavebním právem, to znamená novely stavebního zákona, tak samozřejmě tento zákon byl připravován v souladu s programovým prohlášením vlády, koaliční smlouvou, ale cílem je opravdu zjednodušit povolování, aby řízení stavebních povolení - a samozřejmě zkrátit lhůty. A tady mohu říci, že opravdu příprava vůbec té novely, která došla k vám do Poslanecké sněmovny, byla velmi náročná, protože vstupy jsou od jednotlivých rezortů. Je sedm rezortů, které mají své speciální stavební úřady, a samozřejmě nikdo z nich nechce přijít o své kompetence. Spolupráce byla velmi náročná. My jsme původně navrhovali mnohem ambicióznější novelu stavebního zákona. Jeden úřad, jedno povolení, žaloba až po odvolání. S některými jsme nemohli souhlasit, protože radikálně měnily celý stavební zákon. Například tzv. statik expert. Cílem této novely je zjednodušit. A spojujeme EIA, územní povolení a stavební rozhodnutí. Ačkoliv se nepodařilo zachovat návrh novely v jeho původní podobě, jak byl ve spolupráci i na vládě a v mezirezortu připraven a projednán, tak přestože vláda o některých zásadních otázkách a následně rozporech rozhodla jinak, než byly představy Ministerstva pro místní rozvoj, tak i přesto jsem přesvědčena, že i tato novela je připravena právě ke zlepšení celé situace. Navrhuje a obsahuje řadu nástrojů, které pomohou zrychlit územní přípravu, umisťování a povolování staveb a samozřejmě přispějí ke zlepšení investičního prostředí České republiky. Já bych ráda ještě připomněla, že tento zákon samozřejmě není pouze zákon dopravní. Je to zákon, který má polovinu své části. Je to územní plánování, kde každá obec musí mít územní plán. Ta další část se týká právě stavebního práva. Tam už jsme ve stavebních povoleních a v tom zjednodušení. Tam doufám, že budeme v souladu, až budeme toto projednávat na garančním výboru.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
A tady je to riziko. Důvodem k vložení časového omezení účinnosti územních plánů byla teze, že dřívější územní plány neodpovídaly dnešním potřebám a musely být nahrazeny novými územními plány a regulačními plány. Přirozeným předpokladem bylo, že pořízení územních plánů včetně územních plánů velkoměst je v reálném čase možné a právně vždy realizovatelné. V případě města Brna došlo navíc ke zrušení nadřazené územně plánovací dokumentace. Nicméně je tady riziko, že i tento nově vydaný dokument je možno právně napadnout.
A požádám o ztišení.
To je první věc. Jedním z hlavních cílů stavebního zákona je ochrana kulturních a civilizačních hodnot. Česká republika v poslední době čelí novému fenoménu umisťování náboženských staveb do zastavěného území obcí, případně změnám účelu využití staveb stávajících, přičemž se zásadním způsobem mění hmotné i nehmotné kulturní hodnoty a místní identita. Reagoval jsem na to v podstatě tím, že jsem vytvořil pozměňovací návrh. To jest, tato regulace nemá faktický dopad na dnešní ani budoucí stavby etablovaných církví a náboženských společností. Mám tento pozměňovací návrh vedený pod číslem 5236 a také se k němu v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Anna Putnová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Domnívám se, že i jeho osobnost je zárukou kvalitního zpracování. Brno nebylo méně schopné připravit územní plán. Jenom mělo mnohem schopnější aktivisty, kteří dokázali zvrátit stávající plán a soudní rozhodnutí nakonec vyhrát.
Já vám také děkuji. Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Josef Uhlík. Prosím, pane poslanče.
A pak je zde upřesněno, co se rozumí pojmem liniová stavba. Občanský zákoník říká, že jsou to zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků. To znamená, že ta definice podle mého názoru není úplně přesná.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
Nyní máme před sebou písemné přihlášky. Prosím, pane poslanče.
Dámy a pánové, jako obvykle si dovolím navrhnout, abychom pevně zařadili a projednali návrh zákona o referendu, tedy zákon, který vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL tak tvrdošíjně odmítá uzákonit. V naší zemi nefunguje ani spravedlnost, ani soudy. Nadále se prohloubila hluboká politizace v oblasti práce soudů, státního zastupitelství a policie. Průběh a výsledky šetření významných kauz, jako například kauza OKD, naznačují buď slabou profesionalitu, anebo politické ovlivnění. Vláda nevyřešila ani problematiku exekutorů, ani problematiku lichvy. Soudy pracují stále pomalu a rozsudky často budí otazníky. Klesá tak nadále důvěra lidí ve spravedlnost a právo. Ani ohledně valorizace důchodů vaše vláda nepřinesla žádné uspokojivé řešení a většina seniorů nadále žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. Vláda navíc tvrdošíjně prosazuje valorizaci všem stejným procentem, což nadále rozevírá sociální nůžky mezi chudými a nejbohatšími důchodci místo toho, aby se valorizovalo všem stejnou částkou. Pokračuje neprůhledný a složitý systém sociálních dávek, který umožňuje na jedné straně parazitování nepřizpůsobivých občanů, a na druhé straně chybí účinná podpora pracujících rodin s dětmi. Podpora pracujících rodin s více než jedním dítětem je přitom zcela zásadní pro stabilitu průběžně financovaného důchodového systému. Mladí lékaři odcházejí a veřejnost je velmi znepokojena pokračujícím ohrožením dostupnosti zdravotní péče. Vláda je bezradná, nebo papouškuje či podléhá tlaku Evropské unie, která provádí zničující politiku multikulturalismu a podporu imigrace. Politika vlády a forma integrace Evropské unie je zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Nelegální imigrace a islamizace Evropy přinesly teror a je nutné se bránit odstraněním jeho příčin. Vláda po celou dobu svého působení přijímá natrvalo do České republiky migranty z islámských, arabských a afrických zemí, a ohrožuje tak bezpečnost občanů a sociální smír. Také česká armáda vyžaduje změnu priorit a musí se připravovat na obranu země, a nikoliv na zahraniční expedice. A ohledně bezpečnosti je neschopnost vlády snad nejmarkantnější. V době nástupu Sobotkovy, Babišovy a Bělobrádkovy vlády do úřadu mohli občané bez obav navštívit třeba vánoční trhy. Teď trhy hlídají policisté a vojáci se samopaly a stojí tam betonové zátarasy proti teroristům. Tato neschopná vláda tímto občanům říká: Zvykejte si na život s terorismem.
Já vám sice měřím čas pro návrh na změnu, ale opravdu je potřeba to přednášet v prostředí, kde vás ostatní poslouchají. Pokračujte.
Tato neschopná vláda tímto občanům říká: Zvykejte si na život s terorismem. My si na život s terorismem rozhodně zvykat nebudeme a říkáme jasně: Pokud tady nechceme muslimský teror, tak tady nemůžeme mít islám. A co se týče školství, tak poslední největší a nejdůležitější mezinárodní srovnávací testy PISA ukazují pokles výsledků českých žáků.